Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Prosím, pokračujte. Je to tak, o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Já vás požádám, paní poslankyně a páni poslanci, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, jakým způsobem a o kterých bodech budeme dnes jednat. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetího čtení. Dále bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal nového ministra životního prostředí Petra Hladíka. Nyní tedy přistoupíme k návrhům na úpravu schůze. Eviduji dvě přihlášky, jako první pan předseda Jan Jakob a poté paní předsedkyně Alena Schillerová. Já vám děkuji.
Bylo to odpracováno napříč politickým spektrem.
Já vám děkuji. Já tedy otevírám první bod dnešního jednání a tím je Pane ministře, chcete vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, máte zájem.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, krásné dobré ráno.
Další úprava je, aby velkým obcím zůstala možnost stanovit odlišně požadavky na místní a veřejné přístupové účelové komunikace. Na druhou stranu ale budeme podporovat i pozměňovací návrh pana kolegy Telekyho, který samozřejmě velmi správně říká, že městské předpisy nemohou změnit technické normy. Je velmi důležité, abychom skutečně ke stavebnímu řízení přistupovali jako ke službě občanovi. Tam jde jenom o to, aby to nezastavilo a neohrozilo v Praze výstavbu. Na druhou stranu je tam na jistotu dáno, že nemůže městská část měnit něco, k čemu má kompetence pouze Magistrát hlavního města Prahy. Asi bych se měla i vyjádřit k pozměňovacím návrhům pana kolegy Baxy a pana kolegy Berkiho. Prostě tři samostatné předpisy; Co bych ještě chtěla vyzdvihnout, je pozměňovací návrh pana kolegy Lišky a paní kolegyně Opltové. Tady my skutečně budeme mít také souhlasné stanovisko. Jedná se o jaderná zařízení na MPO. Tam to považuju za velmi důležité, aby to tady bylo zmíněno, protože tam je v podstatě uvedeno, že pokud už jsou dneska rozjeta nějaká řízení, tak by se měla dokončit na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kam to bude nově podle zákona spadat. Určitě za vyzdvihnutí stojí i pozměňovací návrhy kolegy Havránka, zejména co se týká stožárů mobilního signálu. Je to tam omezeno jak velikostí, tak samozřejmě všemi těmito věcmi, ale považuju to za krok velmi správným směrem. Pan ministr nerad vidí, když tomu říkám komplexní, ale v podstatě ten první souhrnný, tak k tomu se dávají i ty další. Takže tady si myslím, že toto asi podporu hnutí ANO mít nebude. Takže tady si myslím, že rozhodně podpora ano.
Zavedení dalších městských předpisů dlouhodobě odmítá i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která sdružuje 33 000 autorizovaných obcí. Bylo to trochu delší. Pro mě bylo důležité, neboť, jak jsem řekl, některé ty pozměňovací návrhy či výklad toho, co to znamená, budily emoce. Věřím, že i ten delší úvod vedl k tomu, že některé věci se mi možná podařilo vyjasnit či ukázat, kudy následně povede cesta nejen z iniciativy ministerstva místního rozvoje. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a těším se na případnou ještě věcnou diskusi, pokud bude třeba k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Zde eviduji dvě žádosti s přednostním právem, a jen se chci zeptat, zda je pro kolegyně a kolegy přípustné, že by vystoupil pan zpravodaj jako první v rámci rozpravy?
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, moc děkuji, že mohu vystoupit. Nebudu příliš dlouhý, protože my to máme s panem ministrem v tomto stavebním zákoně dohodnuté, že on je ten dlouhý, já jsem ten kratší. Naposledy oba dva výbory přijaly doporučení a usnesení k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ta nadále vede. Tak to jenom pro informaci a nadále potom přednesu proceduru, a nicméně upozorňuji, že jsem byl obeznámen, že to bude protinávrh na proceduru, takže budeme potom následně hlasovat dva návrhy procedur.
Já vám také děkuji, s tím se potom vypořádáme hlasováním.
Dámy a pánové, hezké dopoledne. Věříme, že to ale nebude na úkor kvality stavebního řízení, na úkor kontroly, zda stavebník dodržuje všechny nezbytné povinnosti, ani na úkor zapojení veřejnosti v otázkách životního prostředí. Obecně jsme přesvědčeni o tom, že tato norma přináší pozitivní dopady do ekonomiky jako celku. Navíc by hrozil nepochybně odchod zkušených a kvalitních zaměstnanců státu a těchto úřadů, a to podle nás by určitě nepřispělo k fungujícímu stavebnímu řízení.
Já bych se jenom zmínil ohledně projednávání před třetím čtením, kdy bylo celkem uplatněno 20 pozměňovacích návrhů, ty pak byly předmětem projednání garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výbor přijal celkem k 11 pozměňovacím návrhům doporučující stanovisko. Zkusím tedy velmi rychle. V oblasti územního plánování nemůže Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasit se dvěma pozměňovacími návrhy. Prvním z nich je pozměňovací návrh 2391 uplatněný panem poslancem Baxou. Naše ambice je, aby tato část, která bude součástí digitalizace stavebního řízení, byla naplňována významně rychleji. U všech problémů, které se v praxi vyskytly, pak byly upraveny požadavky standardizace nebo její metodika tak, aby pak v praxi k těm problémům už dále nedocházelo. Ta prošla standardním mezirezortním připomínkovým řízením. Není to věc, která je významně finančně náročná. Druhým pozměňovacím návrhem v oblasti územního plánování, se kterým v tuto chvíli nemůžu souhlasit, je pozměňovací návrh číslo 2371 pana poslance Krále a pana poslance Adamce, který se týká vyhodnocování zajištění odolnosti vůči změně klimatu. Jedná se o pozměňovací návrh, kterým je navrhováno, aby technické stavební předpisy mohly mimo Prahy, Brna a Ostravy vydávat také Plzeň a Liberec. Jednotlivá města mohou požadavky na vymezování pozemků a požadavků na umisťování staveb odchylně řešit v regulačním a územním plánu.
Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka - paní poslankyně Marie Pošarová, a poté přednostní právo. Prosím, máte dvě minuty.
Děkuji.
Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní přednostní právo paní místopředsedkyně Kláry Dostálové. Poprosím vás, kolegové a kolegyně, o ztišení.
Vy jste sám říkal, že to povede ke stabilizaci úředníků. Dotčené orgány jsou orgány, které chrání veřejné zájmy, ať už z pohledu památek, hygieny, hasičů, policie, dopraváků, životního prostředí samozřejmě a tak dále. A my jsme udělali politickou dohodu - a za to opravdu potřebuje poděkovat všem zúčastněným, a jsem ráda, že tady o tom i takto hovoříme, že skutečně patří dík všem, kteří se na tom podíleli - že tam, kde se integrovat dá, tak se musí. Pak samozřejmě běží veškeré odvolací procesy ke stavebnímu povolení jako takovému, takže všechna tato práva jsou zachována. K tomu všemu, jak už jsem hovořila o tom, máme integrované ty dotčené orgány. To znamená, že skutečně všechno, co se integrovat dalo, se podařilo. To znamená, i tady bude platit to, aby dodržovali lhůty. Dalším takovým bodem, který je velmi důležitý, je obsahové zjednodušení. To znamená, tady skutečně došlo i k zjednodušení projektových dokumentací, sjednocení a modernizaci požadavků na výstavbu. To jsou skutečně velmi dobré věci. Dalším bodem je využívání plánovacích smluv. Starostové si stěžovali, že to vlastně nemají nikde ukotveno v zákoně a že se obávají, jestli se nepohybují na hraně někde se zákonem, takže tady si myslím, že u stavebního řízení to je velmi dobré - schvaluje to zastupitelstvo. A není nic špatného na tom, že se samospráva chce dohodnout s investorem, jak se bude pohybovat v jejich území, co to bude znamenat i pro doprovodnou infrastrukturu a tak dále. My jsme skutečně dostali celou plejádu toho, že se snažíme vymanit veřejnost. Možná poslední bod - územní plánování.
Stanovisko, prosím? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 134, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 162, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 135, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 162, proti žádný, návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Dále bychom měli hlasovat návrh B, což jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Hlasování číslo 136, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 162, proti 1, návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 137, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 163, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru - nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 140, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 13, proti 72, návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.
Další hlasování, návrh F, sněmovní dokument 2369 pana poslance Lišky a paní poslankyně Opltové, jaderná zařízení na NPO, nepotřebnost výjimek pro územní rozhodnutí. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru - nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 143, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 155, proti žádný. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru: doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru: doporučující.
Hlasování číslo 157, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Stanovisko garančního výboru: doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru: doporučující.
Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Je to návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu. Stanovisko garančního výboru: doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru: doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Zjednodušeně: předpokládaná hodnota veřejné zakázky u zakázek pravidelné povahy. Stanovisko výboru: doporučující.
Hlasování číslo 164, přihlášeno 158 poslanců a poslankyň, pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru: doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 165, přihlášeno 158 poslanců a poslankyň, pro 158, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru: doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.
Stanovisko výboru: doporučující. Bod se týká změny definice veřejného zadavatele.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 168, přihlášeno 158 poslanců a poslankyň, pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Jsem přesvědčen, že subsidiarita je dobrá věc, ale má mít svou míru, a že právě v případě povolování staveb, všech staveb bychom neměli tuto věc delegovat dolů na samosprávy, ale že bychom ji měli centralizovat. Je to mé přesvědčení, za kterým si stojím, a budu za něj bojovat i dál. Je to dokladováno na statistikách z celé Evropy. Rád vám ta čísla, ne názory, ale čísla, poskytnu.
Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Adamec.
Ne takto salámovou metodou. Prostě existuje sloučený model, nepodléhejme salámovým metodám ani těmto studiím.
Slibuji, že to bude poslední faktická poznámka v několika vteřinách panu předsedovi Adamcovi. Děkuji za tato slova. Věřím, že v klubu ANO najdu několik dalších kolegů, kteří o tom rádi budou diskutovat. S panem předsedou hospodářského výboru Adamcem rád práce na tomto tématu zahájím.
Děkuji, pane poslanče. Pan zpravodaj Blaha za hospodářský výbor? Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Návrh zní následovně:
Děkuji.